Pane předsedo, děkuji za udělení slova. Samozřejmě z hlediska právního to možné není, z hlediska legislativně politického to systém přijal. Proč devadesátkou? Zrušila povinnost evidovat některé komerční odměny a samozřejmě možnost doplnit do seznamu tlumočníků i kontaktní adresu, to není tak důležité, a evidence přestupků, taky není tak důležitá. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně. S přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Já budu ve svém vyjádření velmi stručný. V podstatě řeknu jednu větu.
Děkuji za slovo. Věcně už bylo skoro všechno shrnuto. Jen bych ráda zdůraznila, že je namístě poděkovat Senátu, že zbrzdil přijetí té nedotažené novely a že jsme dostali prostor to tímto způsobem opravit. Předpokládám, že jediné, co by to mohlo ohrozit, by byl případný pád vlády, a to si přes Vánoce úplně neumím představit. Jde o skupiny, které jsou malé, kde těch možných soudních tlumočníků je několik na republiku, a ta omezení, která by na ně původní úprava kladla, by byla opravdu příliš velká.
Respektujeme právo jedince nepracovat, ale v tom případě nesmí pobírat přímo či nepřímo ani korunu z veřejných peněz. Tyto návrhy přitom nesměřují proti občanům ve složité sociální situaci. Chceme jen odstavit od veřejných zdrojů ty, kteří odmítají pracovat, podvádějí a žijí na úkor svých spoluobčanů, kterým se přitom ještě mnohdy nepokrytě vysmívají. A každou podporu na této cestě vítáme.
Ano a ještě má zájem paní poslankyně Hana Pastuchová.

A to si opravdu nemyslím, že vaše vystoupení bylo v této tedy části vhodné. My na to upozorňujeme už několik let. A všem to bylo zatím jedno.

Takže za KSČM jednoznačně podporujeme návrh této novely.
Tak, nyní se rozhlédnu - ano, tak pan poslanec Sklenák.
Děkuji za slovo. Já vím, že se svým návrhem zůstanu téměř osamocen, ale přesto z hlediska svého svědomí to musím udělat. Navrhuji zamítnutí tohoto návrhu. Ideově s ním zcela zásadně nesouhlasím. Myslím si, že pokud bude schválen, tak v praxi přinese, bych řekl, opačné důsledky, než které zamýšlejí předkladatelé. Ale vnímám podporu v této Sněmovně, vnímám, že pro můj návrh na zamítnutí budou hlasovat jednotliví poslanci. Přesto tento návrh dávám.
Já děkuji, také krátce. Takže asi něco je špatně a opravdu je potřeba, aby se nad tím někdo zamyslel a udělal nějakou komplexní změnu.
Nikoho nevidím, takže já obecnou rozpravu končím. Pan poslanec Jan Bauer za navrhovatele, jestli má zájem? Máte zájem? Nemáte zájem. Takže přistoupíme k hlasování o návrhu. Já zagonguji, abych svolal poslance tuším na poslední dnešní hlasování. Kdo je proti zamítnutí tohoto návrhu? Takže budeme hlasovat ještě dále. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já se táži, zdali navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Žádný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování o tom, zdali souhlasíte, že garanční výbor bude výbor pro sociální politiku. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.
Požádám vás o novou registraci. Rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti? Tím konstatuji, že jednání o tisku 439 bylo ukončeno. Zejména tady před řečnickým pultem bych prosil o klid. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Náprava, která pak přichází ze strany státu vzhledem k charakteru zajišťovacího příkazu, který bývá velmi často likvidační, už často není úplně možná. Bohužel jsme byli svědky zcela konkrétních případů, kdy se to stalo. Je to čistě na jeho rozhodnutí. Pokud by soud dospěl k názoru, že důvody pro vydání zajišťovacího příkazu jsou dány, rozhodne v dané věci rozsudkem, v opačném případě návrh správce daně zamítne. Vzhledem k tomu, že se v těchto případech musí postupovat rychle, byl by soud povinen rozhodnout do dvou pracovních dnů od doručení návrhu. Nic víc, nic míň, je to velmi jednoduché, je to pouze na vaší úvaze, zda chcete posílit důvěru občanů v nestrannost rozhodování při tak naprosto fatálním kroku, jako je zajišťovací příkaz. Já nezpochybňuji jeho potřebu v legislativě daňového řádu, já jsem si vědom toho, že jsou případy, zcela oprávněné, kdy tento institut má být použit, ale měli bychom minimalizovat jeho zneužití. A kontrola nezávislým správním soudem je jedním ze způsobů, jak k této snaze přispět. Proto si dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení, kde jsme připraveni k živé a věcné diskusi, jak s vámi, kolegové, tak samozřejmě se zaměstnanci Ministerstva financí i Finanční správy. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedají, vážené dámy, vážení pánové, předložený návrh zákona obsahuje návrhy změn řízení o vydání zajišťovacího příkazu. Místo správce daně se navrhuje, aby ve věci rozhodoval správní soud, čímž bude zajištěna nestrannost rozhodování a garance zákonných práv daňových subjektů. Navržená úprava má své ideové východisko v řízení o vzetí do vazby. Rozhodovat má samosoudce krajského soudu, a to v řízení zahájeném na návrh navrhovatele, správce daně. Navrhovatel bude povinen v návrhu uvést důvody pro vydání zajišťovacího příkazu a doložit je. Z věcného pohledu nedochází stran důvodu pro vydání zajišťovacího příkazu k žádné změně. Je přejímána stávající textace z daňového řádu. Proti vydání zajišťovacího příkazu bude možné podat kasační stížnost. V opačném případě návrh zamítne bez možnosti podat kasační stížnost. Soud bude povinen rozhodnout do dvou pracovních dnů od doručení návrhu. Navrhovatelé předkládají tyto argumenty: Úřady nevykonávají svou kompetenci v zákonných mezích, jejich rozhodnutí jsou častým předmětem soudního přezkumu, při kterém soud vysloví nezákonnost rozhodnutí. Zajišťovací příkazy působí na daňový subjekt až likvidačně a následná náprava nezákonného stavu je obtížná či nemožná.
Tolik asi to nejpodstatnější z tohoto návrhu novely zákona. Já bych chtěl poprosit ctěnou Sněmovnu, kdyby zvážila propuštění novely tohoto zákona do druhého čtení. Jsme za polovinou funkčního období této Poslanecké sněmovny. Jsme připraveni jako KDU-ČSL vést diskuzi o těch parametrech. Jsme si vědomi toho, že z hlediska rozpočtových dopadů ta opatření, která jsme navrhli, jsou nemalá. Proto, jak jsem říkal na úvod, já toto beru jako malou rodinnou důchodovou novelu, která by v mnoha ohledech odstranila některé příčiny toho, proč především maminky mají tak mrzky nízké důchody, odstranila by nespravedlnost vůči vdovám a vdovcům a ocenila by ty, kteří přispěli k výchově dětí do průběžného pilíře.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat. Dále se omlouvá pan ministr obrany Lubomír Metnar z důvodu plánované zahraniční cesty a pan poslanec Ondřej Veselý se omlouvá od 18.30 do konce jednacího dne. A já ji požádám o její zpravodajskou zprávu. Nebylo by vhodné, abychom zpravodajskou zprávu měli v takovém hluku. A prosím, kdo diskutuje jiné téma, než je důchodové pojištění, tak zásadně v předsálí. Pokračujte. Děkuji paní zpravodajce pro prvé čtení, paní poslankyni Lence Dražilové, za její zpravodajskou zprávu. Děkuji. Nyní paní poslankyně Šafránková. Návrh na zamítnutí jsem si poznamenal. A připraví se pan kolega Španěl.
Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se za klub SPD krátce vyjádřila k návrhu novely zákona o důchodovém pojištění, která má za cíl zlepšit v oblasti důchodů postavení rodičů a rodin. Nejedná se zdaleka jen o přímé finanční nástroje a finanční opatření. Mezi tyto prostředky zcela jistě patří i navrhovaná úprava tzv. vyloučené a náhradní doby rodičů pro účely důchodového pojištění.
Ale jinak je to k diskusi a já to zamítat nebudu, tenhle návrh.
Pan poslanec Juránek v rozpravě vystoupí. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. A stejně tak my jsme chtěli vyřešit všechno, ale ve skutečnosti naším přáním bylo docela primitivní, abychom vyřešili ten největší problém. Takže když začnu námi, tak chci říct, že třeba pro mě největší problém je, že moje žena má 6 700 korun důchod, přestože je ekonomka, pracovala v Komerční bance, jen abychom věděli, a pracovala tam na významném místě. A teď proč říkám, že budu navazovat na svého předřečníka kolegu Klause, a to z toho prostého důvodu, že tady přece k něčemu významnému došlo. Došlo totiž ke vzniku krajů. Já ho upřesním, bylo to před 19, nikoliv před 18 lety, ale to není podstatné. Budou teď za rok krajské volby, a přesto se v této fázi ještě ty kraje nepodařilo dostat do té podoby, do které se slibovalo na začátku před těmi 19 lety. Vidím před sebou prostřednictvím předsedajícího hejtmana velkého kraje Moravskoslezského, tamhle vpravo vidím svého kolegu na začátku, když kraje začínaly, kolegu Zahradníka. A chci říct, že se změnilo, a změnilo se hodně. Ano, je velký rozdíl, jestli ten kraj je velký, nebo malý. A tady si prosím vás řekněme, jak ten školský systém v tuto chvíli funguje, a ten funguje o tom, že to není o vysokých školách, těch máme dost. Já bych řekl, že skoro každé větší město má vysokou školu. To určitě není v této pozici. A my tady ani nemusíme přijímat nějaké opatření. A tak já jenom říkám - prosím vás, každý krok stojí za to. Každý krok, i kdyby se podařil jenom ten báňský úřad v Ostravě, protože já si troufnu říct, že ten báňský úřad v Ostravě není, tak jak tady zaznělo před chvílí, že je. Tam, kde to má skutečně hluboký význam a hlubokou logiku, tak je dobře, abychom využili této předlohy a zkusili ji podpořit. To znamená, zkusme alespoň trochu a ono to třeba něčemu prospěje. Děkuji vám za pozornost.
To je jeho téma, samozřejmě, záchranka, aby byla centrální. No tak s tím já zásadně nesouhlasím, pane kolego! Protože ty kraje investovaly - my máme jednu z nejlepších záchranek vůbec. Ty kraje investovaly značné prostředky, vybavily to, a vy to teď chcete centralizovat.
Já vám ještě neměřím čas, pane předsedo, vím, že vás nechci okrást. Ať může každý i v té faktické poznámce vyjádřit své stanovisko.
Já bych si velmi vyprosil, pane kolego, abyste se nevrtal v tom, jak komunikuje klub KDU-ČSL. V situaci, kdy je tady na stole nějaký návrh, tak přijdete a řeknete: všechno legislativně špatně a podobně. Já znovu zdůrazňuji, nám jde o ty rodiny, nám jde o podporu těch maminek, žen a všech těch dalších, tak jak je tady máme uvedeny. A já mám pocit, že sociální demokracie v tuto chvíli vůbec neřeší to, oč nám v těch návrzích jde. Takže já bych rád tady jasně řekl, že komise, kterou vede vaše paní ministryně, bohužel nemá ambici minimálně v tomto volebním období k něčemu dospět. A proto přicházíme s návrhy, jako je třeba tento, ale i další politické strany, protože jsme přesvědčeni o tom, že už nemůžeme na nic čekat.
Já si dovolím tady reagovat na tu poznámku o těch slimácích. A pak tady bylo zmíněno několikrát - a to je otázka finančních dopadů. No jestli tato vláda a ta komise, která dnes zasedá, pro nerovné důchody, dokáže připravit návrh, který by neměl finanční dopady na rozpočet, tak jste tedy geniální. A pak navrhnu toho, kdo za tím bude stát, aby byl držitelem Nobelovy ceny. Pamatuju si docela živě na jednání koaliční rady asi před čtyřmi lety, kdy Pavel Bělobrádek s Bohuslavem Sobotkou museli přesvědčovat Andreje Babiše, když jsme se hádali o částku při zvýšení důchodů.
Tak nyní faktická poznámka pana poslance Romana Sklenáka, připraví se Dominik Feri a Zbyněk Stanjura. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Tak tady před chvílí zazněla věta, která by podle mého názoru měla být zaznamenána, protože je velmi pozoruhodná. Na půdě zákonodárného sboru řekne předseda jedné z parlamentních stran svému kolegovi: "Byl bych rád, kdybyste nehodnotil legislativní kvalitu návrhu." Jako vážně? Jako to myslíte vážně? Že máme schvalovat zákony a přitom nehodnotit jejich legislativní kvalitu? V Poslanecké sněmovně Parlamentu? Jako vážně, pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím předsedajícího? Vždyť přece to, co říkáte, je objektivně nepravda. Minulý bod, který jsme tady projednávali, byl poslanecký návrh a já jsem tady stál a podporoval jsem ho. Minulý týden jsme, tuším, schválili definitivně návrh paní poslankyně Kovářové, která je z opozice. Kolik vašich poslaneckých návrhů tady bylo schváleno? Tak mi prostě nepodsouvejte něco, co není pravda. Já trvám na tom, že ten návrh je skutečně mimořádně legislativně nepovedený, a dovolte mi tedy mít to právo to tady říct, když si to myslím. Ale prostě nehodí se ani jako nosič, ani jako zákon, který by měl být schválen ve třetím čtení, a ta cesta vede podle mě jinudy. Tak mi dovolte, že si to myslím.
Máte slovo, pane poslanče.
Mně přijde naprosto nemístné hovořit zrovna dneska o legislativní nedokonalosti opozičních návrhů. Zrovna dneska, když jsme tady měli dva vládní návrhy, které se opravovaly až v samotném závěru legislativního procesu. Kdy nám senátoři museli nominační zákon vrátit, museli ho opravit, aby z něj něco bylo. To znamená, je to jenom hloupá výmluva. Dneska je sice opoziční okénko, ale to opoziční okénko je zavřené.
Já už doufám naposledy k této věci. Jenom na pana Sklenáka. No právě ten předchozí zákon byl přesně příklad toho, o čem jsem mluvil. Myslíte si, že strana, která primárně hájí zájmy podnikatelů, sama od sebe tady prodlouží dovolenou? Tak tady neříkejte, že přistupujete ke všem stejně.
Pan kolega Sklenák tady nehovořil o tom, že všechny opoziční návrhy, poslanecké návrhy, jsou přece špatné. Ale pan kolega Sklenák tady mluvil o jednom konkrétním návrhu. O tom, který teď projednáváme.
V tom případě má slovo pan poslanec Roman Sklenák.
Děkuji za slovo. Já bohužel musím pana předsedu Výborného zklamat. My bychom se jako sociální demokracie určitě shodli na tom, že chceme podporovat rodiny s dětmi, také to děláme. Určitě chceme ocenit ženy, které vychovaly děti, a na spoustě dalšího, co zde zaznělo.
A ještě chviličku posečkejte, oni se kolegové a kolegyně uklidní.
Je to tak, nezlobte se na mě, kolegyně a kolegové. Tak každý, kdo má trošku právní povědomí, ví, že takhle není možné psát zákony. Tady je přece rovnost pohlaví a nemůžu v zákoně rozlišovat ženu a muže. Takže z tohoto důvodu, z důvodu legislativního provedení, se připojuji k paní zpravodajce a rovněž navrhuji návrh na zamítnutí.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi opravdu několik krátkých, podle mého názoru objektivních poznámek. Já jsem si dal tu práci, a nejsem určitě jediný, abych si zaznamenal a nastudoval, jakým způsobem fungují důchodové komise a fungovaly důchodové komise, ať už u našich nejbližších sousedů, nebo všude jinde po světě. A hlavně všude jinde po světě to rozdělili. Z toho důvodu jsem přesvědčen, že řešit parametry důchodového systému v České republice bez elementární dohody většiny nebo relevantních politických stran není úplně dobré. Mně osobně je velmi sympatické, že KDU-ČSL přichází s jedním ze slabých míst penzijního systému v České republice, což je natalita a podpora rodin v České republice.
Děkuji, pane předsedající. Pokud tady citoval jednu část paragrafu navrhované novely tohoto zákona a říkal, že je to legislativně nedokonalé, tak já mu to docituji celé, aby to tady zaznělo. A já jsem tady na úvod v tom svém zdůvodnění těch parametrických úprav zmiňoval, že jsme se vypořádávali s otázkou rovnosti mužů a žen. A myslím si, že my jsme tady tuto oblast postavili právě na tom, abychom některé specifické věci tady takto upravili. To však neplatí, pokud pojištěnec před dosažením zletilosti dítěte přestal o dítě pečovat." A já jsem si vědom, že opoziční strany to mají vždycky horší, náročnější z hlediska přípravy legislativních komplexních návrhů, jako je například přímo novela zákona, ještě novela zákona o důchodovém pojištění. Pokud tady neplatí heslo kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Chceme důchodovou reformu. Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskuzí. - Jsme za polovinou funkčního období této Sněmovny. Prosím pěkně, kdy to chceme udělat?
Úspěšná transformace, nastavení politického systému na základě konkurence politických stran, konec vlády jedné strany, to je sakra úspěšné období a děkuji za něj všem, kteří se o to zasloužili.
Ono platí po ovoci poznáte je.